Tento zákon také stanoví, že přesun mezi zastupitelskými úřady nebo vytvoření nového zastupitelského úřadu v zahraničí není změnou systematizace a tyto operace se v tomto důsledku budou moci provádět mnohem flexibilněji. Říkám jen to celkové číslo diplomatů v zahraničí. Jenom se zmíním, co to vlastně projednáváme a co to vlastně je ta diplomacie. Pak se ještě domnívám, že je na nás, abychom podpořili tuto vládní novelu zákona o zahraniční službě a vytvořili tak odpovídající podmínky a hlavně odpovídající profesní růst těmto lidem.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Rozpočtový výbor tuto zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 projednal na 45. schůzi 31. srpna loňského roku a přijal následující usnesení:
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan guvernér.
Zpráva je standardní, popisuje nejen výkon dohledu nad finančním trhem, ale rovněž stav a vývoj regulace tohoto trhu. Obsahuje vyhodnocení informací také o podáních veřejnosti, které dostává Česká národní banka. Nebyla udělena žádná nová bankovní licence, v tomto roce 2015 na trh v průběhu roku vstoupily dvě pobočky zahraničních bank a naopak jedna pobočka zahraniční banky činnost ukončila. Byl zde, tak jako již v posledních letech tradičně, poměrně živý vývoj v oblasti nových zákonů upravujících podnikání na finančním trhu a fungování vůbec všech osob podléhajících regulaci dohledu. Připravili jsme proto řadu vyhlášek a vůbec sekundárních legislativních norem. Možná bych se zmínil o tom, že jsme se samozřejmě zapojili do přípravy zákona o ozdravných postupech a řešení krizí nebo novely zákona o bankách. Pokud jde o samotný výkon dohledu nad úvěrovými institucemi, které jsou klíčovou částí našeho finančního sektoru, věnovali jsme se především oblasti kvality a dostatečnému zajištění úvěrových portfolií, zajištění dostatečné výše kapitálu ke krytí případných ztrát, samozřejmě likviditě a celkovému hospodaření bank. Výsledky zátěžového testování bank potvrdily dobrou odolnost tuzemského bankovního sektoru. Jeho kapitálová přiměřenost se i v nepříznivém scénáři udržela s dostatečnou rezervou nad regulatorním minimem. Nastalo jisté zlepšení u sektoru družstevních záložen. Zde byla pozornost zaměřena zejména na kvalitu úvěrového portfolia a adekvátní tvorbu opravných položek. Provedli jsme 20 kontrol na místě v úvěrových institucích, 22 u poskytovatelů investičních služeb, 35 kontrol na místě u pojišťovacích zprostředkovatelů, v pojišťovnách pak 5 kontrol na místě. Jinak samozřejmě kontinuálně probíhá tzv. dohled na dálku, který funguje na základě reportingu jednotlivých dohlížených institucí. Kromě vedení správních řízení s dohlíženými subjekty byla rovněž vedena správní řízení se subjekty, které poskytují na finančním trhu služby bez příslušného povolení. Celkově bylo pravomocně v roce 2015 ukončeno celkem 282 sankčních správních řízení. Zde se naše činnost orientuje zejména na podání veřejnosti. Evropská bankovní agentura, promiňte, EBA, pak Agentura pro kapitálový trh - ESMA a Agentura pro pojišťovnictví a penzijní fondy EIOPA. Jsme také aktivními členy Evropské rady pro systémová rizika. Máme intenzivní spolupráci s partnerskými národními orgány dohledu zejména prostřednictvím zapojení do tzv. kolegií orgánů dohledu mezinárodních bankovních a pojišťovacích skupin působících na českém finančním trhu. Bankovní sektor jako celek byl stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově vybavený. Zisku, mírného zisku, dosáhl i sektor družstevních záložen. Pokud jde o obchodníky s cennými papíry, vzrostly objemy jimi spravovaných prostředků. Český pojistný sektor dosáhl lepších hospodářských výsledků, a to i přes pokles celkového předepsaného pojistného. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji panu guvernérovi za vyčerpávající zprávu. Ptám se na závěrečná slova. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl odkázat na svou zpravodajskou zprávu a upozornit na usnesení rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně vzít projednávanou zprávu na vědomí.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový, končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Je to hlasování 165, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Laudát.
Děkuji, pane místopředsedo. Pozurážel tady Františka Laudáta, a já se Františka Laudáta musím zastat, protože na rozdíl od pana Faltýnka jsem v minulém volebním období seděla v dozorčí radě Obecního domu. Vím, jaké byly výsledky hospodaření za řízení Obecního domu panem Františkem Laudátem. Vím, jak jsme předávali Obecní dům jako dozorčí rada. Předávali jsme ho v modrých číslech! Nebyl v červených číslech na rozdíl od toho, kam se posouvá teď s vašimi lidmi, které jste si v Zastupitelstvu hlavního města Prahy tam nově dosadili. Já na rozdíl od vás, pane Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, pana Františka Laudáta pamatuji, jak běhal po Obecním domě v montérkách, jak tam spal, jak neměl ani hodinu, ani týden, ani den dovolené na to, aby dosáhl toho, že Obecní dům je ve stavu a vypadá tak, jak vypadá dnes! Že je chloubou hlavního města Prahy.
To říkám na rovinu, že nulová dohoda! Protože to, co tady předvádí, je velmi sprosté! Kam to vedete! Vždyť se podívejte! V takovéhle stagnaci od 90. roku Praha nebyla. Žvásty, žvásty a lži, to je celá ta vaše banda partajní!
Opravdu - myslel jsem to obecně. A ten zákon je formulovaný obecně, tak aby někdo, kdo sedí ve vládě, neměl vliv na to, komu budou přihrávány, respektive neměl vliv na to, že jemu, jeho firmám budou přihrávány dotace, což já považuji za naprosto normální. A znovu opakuji, nikdo panu Babišovi nezakazuje podnikat. Pan Babiš může zůstat v politice. To platí úplně pro všechny, nejenom pro pana Babiše. To je můj postoj k tomuto zákonu, a nejsem žádným velkým promotérem tohoto zákona. Děkuji.
Pan poslanec Koubek, jeho faktická poznámka.
Mně to tedy vadí také, že tady není pan premiér. Ale upřímně, ani včera ani dneska jsem tady neviděl pana vicepremiéra Babiše. Tak pokud někoho kritizujete, že tady chybí, tak začněte nejprve u sebe a zameťte si před vlastním prahem.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Pan Babiš na rozdíl od pana premiéra - to je reakce na pana kolegu Koubka - tento zákon neprosazoval a neprosazuje. Ke kolegovi Laudátovi. Neměl jsem správné informace.
Děkuji.
Podívejte se, já tady od hnutí ANO poslouchám tři roky určité výroky, které podle mě vyplývají z naprostého nepochopení úlohy parlamentu v jakémkoliv společenském systému. Ale to jsem říkat nechtěl. To máte jenom. Kdyby se tady neschválil rok žádný zákon, tak si troufnu říct, že se nestane téměř vůbec nic tragického. Zrušte ale parlament, volební systém - a tady je jeho úloha -, tak se veškeré společenské konflikty budou řešit na ulicích. A toto je základní společenská a politická úloha parlamentu. To, že budeme vést dlouhé a dlouhé debaty, vůbec ničemu nevadí.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jsem požádal pana předsedajícího a tímto i vás o desetiminutovou pauzu na jednání klubu.
To znamená, nikomu bychom nezvyšovali daň. Tyto ušetřené peníze by mohly zůstat občanům. Připomínám, že stát má přebytek 62 mld. korun. To nám přijde jako systémové opatření, kdy dojde ke zjednodušení i ke snížení DPH. My navrhujeme s určitým zpožděním, abychom to vypustili a vrátili se k jedné sazbě DPH. Je to opět podpora těch aktivních, kteří vydělávají peníze, ať už podnikají, nebo jsou zaměstnanci, týká se to obou kategorií. Ty další dva se týkají elektronické evidence tržeb. Já myslím, že nikoho nepřekvapí, že jsme navrhli úplné zrušení tohoto zákona. Ty jste od nás slyšeli mnohokrát. Ale co už nemá logiku, že ostatní platby platební kartou v systému EET zůstávají. Stát má dostatek informací o této platbě. A možná pro pobavení kolegyň a kolegů, ať se netváříme tak vážně.
Nikdo s přednostním právem se nehlásí, v tom případě udělím slovo panu poslanci Šinclovi a připraví se paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Pane poslanče, já se omlouvám, s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pilný, tak mu udělím slovo ještě před vámi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se teď jako předseda hospodářského výboru rád vyjádřil k tomu, co tady přednesl pan předseda Stanjura. Nebudu polemizovat s tvrzením, že stát vybral víc daní, než kolik potřeboval. Je to tvrzení poněkud zjednodušené, ale to není asi obsah mé krátké faktické poznámky. To, co je pravda, je to, že ekonomice se daří a prostor pro snižování daní tady zcela určitě je. Je to určitě správná tendence, daleko lepší tendence než vymýšlet sektorové daně nebo pokoušet se o nějaké diferencování daní z příjmů. Ten prostor tady je, ale je potřeba ho uvážit, protože to, co potřebuje podnikatelské prostředí, je stabilita a udržitelnost. To znamená, jestliže přistoupíme k nějakému snížení daní, a nabízí se to třeba u DPH, protože to je dobrý způsob, jak vlastně pomoci všem občanům České republiky, tak důležitá je ta udržitelnost, abychom tady za rok - přijde jiný ekonomický cyklus, máme problémy s pracovními silami na pracovním trhu a znovu neměnili sazby, protože státní rozpočet potřebuje víc peněz. Rozhodně se nedá vyřešit v rámci jedné diskuse na půdě Poslanecké sněmovny.
To nevadí. Samozřejmě vás chci přesvědčit, abyste mu nejenom věnovali pozornost, ale také ho v hlasování podpořili. Krátce připomenu, proč je to důležité. Nynější stav je takový, že pokud věřitelé prosadí konkurz, dostanou zpět od státu DPH ze své pohledávky.
Pan Kučera mě nezklamal, jako vždy. Hovořil tady o tom, že pan Babiš tuneluje pomocí Čepra. Samozřejmě musí proběhnout výběrové řízení. Transparentní výběrové řízení. Já s tím nemám problém. Oni to řídili na krajích. Takže skutečně si myslím, že s tím není problém. Kdo dělá, prosím vás, kdo schvaluje státní rozpočet? Já si myslím, že by skutečně zareagoval. A poslední věc, co říkal ještě pan Kučera, zase smíchaný pojem s průjmem. Tečka, děkuji.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Blažek.
Můžeme tomu jinak říkat, ale je to to samé. Já jsem byl jmenován panem poslancem Faltýnkem, chci zareagovat. To jsou pokuty za porušení rozpočtových pravidel, třeba že nebyl dodržen termín kolaudace. Ale nikdy jsem nikomu neodpustil ani korunu daně. Představa, že sám sobě bych si odpustil daně, které jsou dnes již v řádu miliard, v dobách, kdy jsem byl ministr financí, je představa z jiného světa. Představa, kterou by žádná veřejná diskuse žádného svobodného státu a žádná média nikdy nepřipustila. Zkuste si někdy, kolegové, spočítat, kolik procent opravdu Agrofert platí daní.
Děkuji a to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní žádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Antonín Seďa.
Tak nejprve, ta novela o střetu zájmů zlepšuje současný stav a znění zákona a ten zákon bude funkčnější. Já nevím, jestli tady je někdo z nás, kdo by tady na mikrofon potvrdil, že pan vicepremiér, ministr financí, není ve střetu zájmů, a to každodenně. Já si myslím, že se to tady neodvážíte říct na mikrofon nikdo. To je první věc. Já chápu, že kolegové z politického hnutí ANO 2011 tady do krve hájí svého předsedu, ale co mně vadí, že tady uráží sociální demokracii a sociální demokraty. Třetí a poslední poznámka. Anebo raději českou knihu Babiš, příběh oligarchy od Tomáše Perglera. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Blažek.
Jakkoli je ta diskuse možná ostrá, tak by měla být objektivní a fér. Ano, samozřejmě, nikdo tady nemůže říct, dokonce ani kolegové z ANO, že pan ministr financí Babiš není každodenně v děsivém střetu zájmů, který také každodenně využívá. Ale to, že tomu tak je, to není odpovědnost primárně jeho, to je primárně odpovědnost pana předsedy vlády Sobotky, který mu ve své vládě nabídl místo ministra financí. Ale pan ministr Sobotka mu nabídl křeslo ministra financí, a dokonce v nedávném rozhovoru myslím pro Deník řekl, že je k něčemu takovému připraven i příště po volbách. Takže vám, kolegové ze sociální demokracie, ten konflikt zájmů zase tak strašně nevadí.
Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, sedím zde v Poslanecké sněmovně teprve druhý den a můžu vám upřímně říct, že se nestačím divit. Co mě ale opravdu překvapuje, je množství času a energie vynaložené bez jakéhokoli výsledku. O užitku už ani nemluvím.
Jen mohu konstatovat, že jsme obdrželi tři návrhy: Miroslav Dittrich, Božena Jirků a Šimon Ryšavý. Ze tří kandidátů nominujeme na jedno místo. Já prosím, abychom o ní hlasovali.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji. Zde prosím o přerušení bodu k provedení volby a otevření posledního volebního bodu.
Já vám děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám poslední bod a tím je
Jak říká anglické přísloví: Last, but not least. Poslanecký klub ANO 2011 navrhl, doručil nominaci před dvěma dny, kdy byla vyhlášena lhůta do pondělí 10. ledna, a je to nominace našeho kolegy pana poslance Radka Vondráčka. Je to nominace jediná.
Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu.
Na provedení volby tedy stanovuji 28 minut a budeme lístky vydávat do 14 hodin.
Já vám děkuji.
Tak jste si vy mohli vybrat jiného koaličního partnera, který nevlastnil Agrofert, který nebyl policistou jako já. Já s Agrofertem nic nemám. Pan Babiš není můj předseda. Chci jenom zdůraznit, že mi opravdu vadí to, že když se skládala koalice, já jsem taky pro koaliční program zvedl ruku, vždy jsem ctil koaliční hlasování a vadí mi, že vám to teď před volbami prostě vadí. To je špatně. To není dobrý příklad do budoucna.
Nejprve pan poslanec Gabal, který se přihlásil s faktickou poznámkou, a potom s přednostním právem pan ministr.
Děkuji, pane předsedající. Jako koaliční poslanec bych rád vyzval kolegy z ANO, aby tady přestali fňukat a šli jsme o tom hlasovat.
v případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji bez ohledu na osobní zájmy zvoleného reprezentanta. Já si myslím, že to je jasné. My tady řešíme věc, která je logická, a věc, kterou podporuje i morální kodex členů hnutí ANO.
A tady je nová doba. Když o sobě takhle hezky mluvíte tady a na veřejnosti, jak to asi vypadá tam, když se zavřou dveře. A jsem prost iluzí.
To všechno náš pan předseda splnil a vystoupil ze statutárních orgánů. Každý musí mít právo prokázat, že ve střetu zájmů není. Ono nám to vždycky sklouzne k našemu panu předsedovi, ale já jsem tady včera říkal, co třeba ministr pro lidská práva a legislativu, jak on může ovlivňovat výběrové řízení, třeba u nás v Kroměříži.
Faktická poznámka reagující na vystoupení předřečníka kolegy Chalupy. Ale kolega Chalupa tady zmínil akciovou společnost Cíl. Akciová společnost Cíl má vydavatelskou činnost. Že patří sociální demokracii, to víme. Proč se to má týkat jenom ministrů a proč politická strana má mít povolenou tuto vydavatelskou činnost? Ale vydavatelská činnost tam je. A politická strana je může vlastnit?
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, původně jsem myslel, že nebudu vystupovat, ale aby to skutečně nebyla jenom debata koaličních poslanců. Já jsem poněkud šokován, kdy k této diskusi dochází.
To je celé. Já si myslím, že v tom je meritum věci.